Nikdo nic nenamítá. Je tomu tak. Tím pádem máme provedeny změny v pořadu schůze.
Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji hezké odpoledne. Já jsem přesvědčen o tom, že nelegální migrace do Evropy musí být zastavena. Nemáme mnoho času. Ta čísla za první dva měsíce z hlediska příchodu nelegálních uprchlíků do Itálie a Řecka jsou sedminásobná ve srovnání s loňským rokem. Vláda bude postupovat tak, abychom podpořili všechny efektivní kroky k zastavení nelegální migrace. Já jsem velmi rád, že včera jednání lídrů Evropské unie potvrdilo, že západobalkánská trasa je uzavřena pro nelegální migraci. Země, které leží na balkánské trase, ať už je to Makedonie, Srbsko, Chorvatsko, Slovinsko a Rakousko, přijaly postupně opatření, kterými výrazným způsobem zpřísnily pohyb a kontrolu běženců na svých hranicích. To je myslím jedna důležitá věc, která včera byla konstatována. Současně vás chci informovat, že se podařilo v uplynulých dnech a hodinách překonat poslední výhrady ze strany Turecka a byla spuštěna speciální operace Severoatlantické aliance, která je ve vodách Egejského moře zaměřena na zásah proti pašerákům lidí. Takže balkánská migrační trasa je v zásadě uzavřena. Počet uprchlíků se pohybuje denně mezi tisícovkou až dvěma tisícovkami. To je velké množství. Včera bylo zasedání lídrů Evropské unie informováno o novém návrhu ze strany Turecka. Tento nový návrh ze strany Turecka znamená, že by Turecko v příštích dnech od okamžiku, kdy se na tom dohodne s celou Evropskou unií, začalo brát z Řecka všechny nelegální uprchlíky. To je klíčové řešení. K tomuto řešení po včerejšku směřujeme. Dohoda ale hotová není.
Ti kuřáci jsou taky menšina. Nevidím skutečně nic pohoršujícího na tom, abychom jim vymezili stavebně technicky oddělené provozy, kde mohou kouřit, aniž by tím ohrožovali nekuřáky či obsluhu. Takže já bych toto kladl i do určité rovnováhy vůči té straně nabídky. Chtěl bych vás, vážené kolegyně, kolegové, poprosit o zvážení podpory tomuto návrhu. Já se k němu samozřejmě přihlásím ještě ve zvláštní rozpravě.
Děkuji panu poslanci Stupčukovi. Nyní s přednostním právem pan předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo.
Ne, já jsem se přihlásil s faktickou, protože chci jenom zareagovat na předřečníka. Já jsem se skutečně nad jeho pozměňujícím návrhem zamýšlel, protože jsem si to dlouho myslel taky a veřejně jsem tento názor podporoval. To znamená, buď to zakažme všude, nebo to nezakazujme nikde.
Děkuji za tuto faktickou poznámku. S další faktickou poznámkou pan poslanec Štěpán Stupčuk.
Táži se, jestli je to tím, že spíše mlčí ti, kteří byli pro absolutní zákaz kouření ve vnitřních prostorách zařízení společného stravování, či nikoliv. Jak víte, je tady ještě jeden sněmovní tisk 272, který tuhletu větičku obsahuje. To jenom v úvodu na tuto eventualitu chci ještě jednou upozornit. Přivítali by ho i lidé, o kterých bychom řekli, že celkem ten zákaz kouření můžou vnímat jako určitou neutrální normu, bude, nebude. Takže já si myslím, že jakmile tyto výjimky zavedeme, uděláme z nich pravidlo a budou součástí zákona, tak vlastně nemusíme schvalovat vůbec nic.
Pro KDU-ČSL zůstává prioritou ochrana nekuřáků. My nepodnikáme boj proti kuřákům, ale naší snahou je ochrana nekuřáků. A jako nepodkročitelné minimum vidíme větší ochranu nekuřáků v tom smyslu, aby alespoň ve stravovacích provozech a restauracích, kde je podávána strava, se nekouřilo. To vidím jako to nepodkročitelné minimum. Tento pozměňovací návrh byl přijat a já doufám, že najde podporu i zde v Poslanecké sněmovně. Druhým návrhem, ke kterému se dnes přihlásím v podrobné rozpravě, je legislativní ukotvení adiktologických služeb, které považuji za velmi důležitou součást protidrogové prevence a léčby návykových onemocnění. Třetí pozměňovací návrh byl velmi široce diskutován ve výboru pro zdravotnictví, ale i v odborné veřejnosti. Proběhlo k této problematice několik kulatých stolů, které pořádala kolegyně Jana Pastuchová, a já jí za to děkuji, a které velmi přispěly k identifikaci největších rizik v oblasti substituce návykových látek a všech dalších okruhů, které s tím souvisejí. Chci ocenit to, že jsme po několika týdnech velmi intenzivních jednání dospěli k řešení aspoň nejpalčivější záležitosti a tou je léčba metadonem. A já pevně věřím, že v krátké době se v této oblasti řešení najde. Na závěr mi dovolte, vážené dámy a vážení pánové, vyslovit přání, abychom přes všechna úskalí a přes velmi obtížné rozhodování se ve změti pozměňovacích návrhů dospěli k těm společnostem, které považuji za vyspělé a které ochranu nekuřáků považují za velmi důležitou hodnotu.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Brázdil. Pokud se již nikdo další nehlásí, tak končím obecnou rozpravu. Pokud není zájem o závěrečné slovo, eviduji návrh pana poslance Koubka. Je to návrh na vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání, o kterém nyní budeme hlasovat. Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Koubka na vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti? Jako první k odůvodnění bude mít příležitost pan poslanec Lukáš Pleticha, který je přihlášen jako první do podrobné rozpravy.
Pokusím se to svými třemi pozměňovacími návrhy doplnit a napravit, co napravit lze.
Ano, je to k věci. Musím říci, že jsem měl po dlouhé době poprvé celkem dobrý pocit, že jsme se dohodli, co všechno se bude projednávat. V této chvíli ale nevidím nějakou, bych řekl, systémovou chvíli pro to, abychom to teď mohli zařadit.
Samozřejmě respektuji ustanovení jednacího řádu i stanovisko poslaneckého klubu KSČM. Jenom musím odpovědět na to, zda to je, či není příliš rychlé, když ta záležitost je známá několik měsíců. Ten dopis polských a ukrajinských intelektuálů, se kterým se obrátili na evropské lídry, tedy i na nás, byl napsán včera. Včera ho napsali a včera nás všechny oslovili. Ta holka drží čtvrtým dnem suchou hladovku, to znamená bez vody. Můžeme samozřejmě teď dlouze diskutovat, jestli to zařadíme příští týden nebo příští měsíc. Pokud jí své usnesení chceme poslat s věncem na hřbitov, tak to samozřejmě můžeme. V takovém případě doporučuji, abychom tam připojili i doušek, že Poslanecká sněmovna se přihlašuje k ideálům 25. února, protože na tom už se soudruzi nedávno usnesli.
Dobrý den, vážený pane předsedající, vážení kolegové. Chtěli jsme podpořit návrh pana předsedy Kalouska. Už jsem to oznamoval i dalším kolegům předsedům koaličních klubů. Chtěl bych požádat o zařazení bodu 202, což je Informace vlády České republiky o migrační krizi, a to na úterý 22. března 2016 jako první bod po již pevně zařazených bodech.
Toto je mé první vystoupení. Chci říct právě ve světle včerejších velmi skromných výsledků, pokud takhle optimisticky nazvu, včerejšího summitu, před dalším summitem by bylo velmi dobré, abychom mohli debatovat pozici České republiky k novým požadavkům, které zazněly zejména z turecké strany. Myslím si, že i vládní poslanci by měli mít zájem tuto otázku, která je opravdu otázkou posledních dní a příštích dní, diskutovat, dokud je čas. Myslím si, že to je otázka a problém, který zajímá naprostou většinu české veřejnosti. Takže za necelé tři hodiny budeme mít ten bod určitě dokončený. Dokonce jsme se dohodli na platformě předsedů poslaneckých klubů a vedení Sněmovny, že do limitu budeme počítat i faktické připomínky. S druhým potom vystoupím později v rozpravě.
Beru to jako protinávrh k návrhu pana poslance Miholy.
To už je mimo jakékoliv usnesení, mimo jakoukoliv proceduru. Je to věc našeho osobního rozhodnutí, ale jsem přesvědčen, že těch podpisů se sejde hodně.
Jen abychom si vyjasnili, k čemu to vystoupení bylo. Teď prosím pana předsedu Miholu.
Čili vedeme jednání s Evropskou komisí. Ta jednání nejsou jednoduchá. Ale co je cílem vlády? To je cílem vlády - stavět, začít stavět. Čili mluvil jsem 20 minut, vážené poslankyně, vážení poslanci. Já myslím, že to není tak dlouhá doba vzhledem k tomu, že hodinu se zde diskutovalo o návrzích na změnu programu, ale cítil jsem povinnost jako předseda vlády reagovat na dvě závažná témata, a to je řešení migrační krize a náš postup a samozřejmě řešení situace kolem zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Bohužel to tak není, pane premiére. Je tady spousta otázek, které by kolegové velmi rádi položili. A myslím si, že jestli je nějaká nová dohoda, tak jak kolegové tady ve Sněmovně, tak hlavně občané by měli vědět nebo mají vědět, jaká smlouva se vyjednala, a k tomu byla právě ta schůze, která byla i časově omezena. To znamená, nebyl by to žádný chaos, který by se roztahoval do hodin. Byla by to časově omezená schůze, kde by byla možnost vaším prostřednictvím odpovědět na dotazy položené například stranou Úsvit. Je tam spousta otázek: Byla zastavena opravdu balkánská trasa? Dáte hlavu na špalek za to, že už žádní imigranti touto cestou nepřijdou? Kolik se pošle Turecku peněz? Dovolíte bezvízový styk? A já to beru tak, že vy nechcete odpovídat Poslanecké sněmovně a nechcete se zpovídat občanům České republiky!
Dámy a pánové, vážený pane premiére, já bych s vámi rád diskutoval o migrační krizi. Já se dívám na výsledky summitu úplně jinak. Rozmáhá se tady nešvar, nebo z vaší strany nepochopitelné jednání, kdy se třeba neschválí návrh programu mimořádné schůze, vy následně vystoupíte, začnete rozebírat nějaký problém, nebo co si sám myslíte, a na to mají možnost reagovat pouze lidé s přednostním právem, a to ještě úplně mimo program, a ostatní poslankyně a poslanci tuto možnost nemají. A teď je to totéž. Teď jsme v situaci, že úplně mimo program vy tady vystoupíte s nějakou informací, na kterou nemá možnost naprostá většina členů této Poslanecké sněmovny reagovat. Já to pokládám za neseriózní. Nevyužiji svého přednostního práva proto, abych teď s vámi o výsledcích summitu diskutoval, ale opravdu vás žádám nejenom jménem opozice, ale jménem všech poslankyň a poslanců, abyste připustil debatu o těchto věcech. Toto nebylo informování Poslanecké sněmovny! Jsme mimo program, mimo jakýkoliv bod a mimo možnost kolegyň a kolegů, aby na vaše vystoupení reagovali.
Já už tomu nerozumím. Co chcete tutlat za větší problém, než je problém kolapsu českého stavebnictví? Až k tomu může dojít!
Přijďte, já vás srdečně přivítám, uvidíte, jak takový dětský den funguje. My to vždycky ještě spojujeme se dny zdraví, kdy se snažíme tam opravdu i preventivně působit na naše občany. A uvidíte, že v druhém rohu toho samého hřiště máme hospodu, tam se popíjí alkohol, tam se kouří, chlapi si dají pivo nebo víno, když je chladno, tak si dají grog nebo svařák, zapálí si k tomu cigaretu, nikomu to nevadí. Proč vymýšlíte nesmyslná ustanovení? Zákon, který bude respektován a který bude vymahatelný. A to bohužel, pane ministře, není tato předloha. Děkuji za pozornost.
Ano, děkuji. Budeme o vašem návrhu hlasovat po ukončení obecné rozpravy.
A to je nejenom prodávat, ale také podávat. Vy teď na mě kýváte, že to už tedy máte vyřešené. No takhle jednoduchou věc už jste měli mít vymyšlenou dávno. A měli na ty argumenty být připraveni vaši předkladatelé. Evidentně a zjevně nebyli. Já spíš mám pocit, protože se mi nechce věřit, jak vás znám, pane ministře, že to je z vašeho pera. Pominu fakt, že v České republice, a to vy dobře víte, ubývá kuřáckých restaurací. No a tam budou diskutovat. Tak to budeme muset zavřít, protože tady blbá Poslanecká sněmovna vymyslela zákon, který je prostě v praxi neaplikovatelný. A to přesto, že třeba ten dotyčný v tom baru bude mít oddělené místnosti.
Ale opravdu to nebylo tak úplně jednoduché se mezi tisky a pozměňovacími návrhy v tom úplně zorientovat.
Dámy a pánové, pěkný podvečer.
Děkuji pane předsedající.
Nyní v podrobné rozpravě vystoupí pan poslanec Stupčuk a připraví se pan poslanec Kostřica. Prosím pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Já vám také děkuji. Nyní tedy vystoupí pan poslanec Kostřica, připraví se pan poslanec Snopek.
Tam se jedná o šest takových podbodů. Je to za účelem úplného zákazu kouření v provozovně stravovacích služeb na jedné straně jako ochrana před pasivním kouřením, na druhé straně jako zajištění práva na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnanců pracujících v této provozovně. Dále bych se tam chtěl zabývat zákazem kouření na vnitřním pracovišti.
Já vám také děkuji pane poslanče.
Reagují na neurčitosti, na nelogické věci v zákoně, nekontrolovatelné věci. Předložil jsem i některé variantní návrhy, tak abychom mohli o věcech rozhodovat s chladnou hlavou a rozumem.
Děkuji.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den přerušené 42. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Za prvé. Co se týká dalšího postupu, tak navrhujeme tuto strukturu. V pátek bychom pokračovali body z bloku třetího čtení s tím, že v 11 hodin bychom zařadili bod 67, u kterého je avizována přítomnost prezidenta republiky.
Děkuji za slovo pane předsedo. Dobrý den vážené dámy, vážení pánové. Dovolte mi prosím, abych navrhl mimořádný bod na dnešní schůzi jako první bod dnešního jednání a ten bod by se jmenoval Odpověď Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na otevřený dopis evropským lídrům Free Savchenko. Ten dopis zní: Obracíme se na vás s výzvou o podniknutí mimořádných kroků, které by vedly... Já počkám, až dokřičí pan poslanec Blažek, který vždycky křičí, když já mluvím. Takže ještě jednou. Zároveň pohrdají mezinárodním společenstvím i minskými dohodami. Jakékoliv úsilí mezinárodního společenství bylo doposud bezúspěšné. Na znak protestu proti jednání ruského soudu Nadija Savchenko ohlásila 4. března suchou hladovku. Tolik text toho dopisu, který je adresován všem evropským lídrům. Proto vás velmi prosím a pokládám za fér, abych vám dopředu řekl, jaké usnesení budu navrhovat, abychom připustili otevření tohoto bodu. Domnívám se, že diskuze nemusí být dlouhá vzhledem k tomu, že ta záležitost je nám všem známá a všichni můžeme bez dlouhých rozprav hlasovat podle svého vědomí a svědomí. To usnesení je krátké, mělo by tři body a sice by znělo: Poslanecká sněmovna za prvé podporuje otevřený dopis polských a ukrajinských intelektuálů, ve kterém žádají evropské lídry o podniknutí mimořádných kroků, které by vedly k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění Nadiji Savchenko...
Kolegové, prosím o klid.
Promiňte prosím. Ale opravdu to je někdy přes míru. Za druhé žádá své partnery ve všech zemích Evropské unie, aby v této věci spolu s Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky apelovali na odpovědné instituce Ruské federace.
Dneska jsme pod 50 jednotek. Takže si myslím, že jsme zvolili správnou cestu, když jsme lidem během posledních 15 let zorganizovali řadu besed a přednášek o tom, jak správně topit. Samozřejmě jsme také vydali vyhlášku o zákazu některých paliv. Strašně proti tomu bojujeme taky. Chceme to stále zlepšovat. Také se tady narazilo na kotlíkové dotace. Ony přinesou určitý úspěch. Už to tady říkali mí kolegové, a kolegyně to určitě taky řeknou a znají to, že to dělají především lidé sociálně slabí nebo ti, kteří v minulosti byli na takovéto věci zvyklí. Osobně to nedoporučuji. Myslím si, že je to nevhodná věc.
Děkuji panu poslanci Paverovi. Nyní tu mám čtyři faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Petr Kudela, po něm pan poslanec Josef Hájek, po něm pan poslanec Igor Jakubčík, po něm pan poslanec Jan Zahradník.
Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, chci velice poděkovat panu kolegovi Paverovi za jeho vystoupení, zejména za to, že se ohradil proti tomu pojmu ostravské rakety, nebo jak se to nazývá. Takže děkuju panu kolegovi Paverovi za tohle ohrazení se proti té mediální, dejme tomu, hlouposti.
Děkuji panu poslanci Kudelovi.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. A tady teď je určitý nástroj, který může toto pomoci řešit. Ale soutěžili jsme.
Děkuji panu poslanci Jakubčíkovi za jeho faktickou poznámku. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Herbert Pavera.
Jenom pro vysvětlení matematicky. A na co jsem zapomněl? Ještě říct jednu věc, kterou jsme dělali dokonce v celém regionu Hlučínska.
Paní zpravodajka má také závěrečné slovo po obecné rozpravě. Prosím.
Výbor pro sociální politiku doporučil Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas.
Děkuji. Pan poslanec Pilný je zde, takže mu rovnou udělím slovo.